Možná jste tam někdo byli. My jsme tam byli v roce 2015 s výborem pro sociální politiku. Všichni to viděli.
Hluk v sále podle mě nedovoluje, aby vašemu vystoupení věnovala sněmovna pozornost.
Děkuji. Ono to opravdu tak je. A ve většině případů to platí město nebo ta obec, anebo samozřejmě to sdružení vlastníků jednotek, ale také ale víme, že my přece nemůžeme vstoupit do toho bytu, když nám ten dotyčný neotevře. Neotevře. Takže to děláme znovu a znovu a znovu. A to jsou ty neustálé nešvary a na to třeba reaguje i návrh kolegy Bauera, který říká i o tom běžném soužití. To máte na denním pořádku. Nevyspíte se, smějí se vám, chodíte kolem zfetovaných lidí, bojíte se vůbec tam pouštět své děti, ale neuděláte nic.
Byla to věc, která je v podstatě nevídaná, na druhou stranu z vaší strany nevyhnutelná. Ale všichni legislativci jasně řeknou, že se tím vlastně, opravdu, to je ten divoký jezdec, novelizuje zákon, který vlastně ještě neexistuje, protože není platný ani účinný. Já vás všechny prosím, vyslyšte ty podnikatelské svazy, vyslyšte ty podnikatele. Tuhle cestu, kterou jsme zvolili všichni společně, považuji za velice správnou. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou prosím o podpoření senátního návrhu.
Děkuji, to bylo závěrečné slovo. Ano, prosím, samozřejmě máte tu možnost.
Děkuji, pane předsedající. To je zásadní rozdíl. To znamená, že se tam jde dělit pracovní doba nebo jen část zaměstnanců. To je další podpora, kterou MPSV nabízí. Mohla bych hovořit o jiných programech v rámci celé vlády, ale budu se soustředit pouze na MPSV. Velmi děkuji.
Děkuji a s přednostním právem se přihlásila paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Děkuji za slovo.
Jenom fyzické osoby. Právnické osoby si to vyřeší převodem obchodního podílu, na to se prostě dosáhnout nedá, obejdou to. Dnes jsme v situaci, kdy musíme pomoct, musíme dát likviditu občanům, firmám, a toto je jedna z cest. Co vám vadí na časovém testu? Když by prodal nemovitost a investoval do nového bydlení, tak samozřejmě také. Proč ne deset let?
Děkuji.
To byla první skupina.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám rozpravu podrobnou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. To stejné platí v tomto případě. Já si myslím, že touto daňovou výjimkou prostě podporujeme velmi dobře systémově dlouhodobě dostupné bydlení především pro středně- a nízkopříjmové lidi.
Kolega Skopeček se hlásí s přednostním právem za nepřítomného předsedu klubu ODS také v podrobné rozpravě.
Děkuji pěkně za slovo. Ona se vždycky velmi ráda hlásí v závěrečném slovu, aby na ni nikdo nemohl reagovat, na ty polopravdy, na tu snahu pokroutit realitu. Bohužel je složitý daňový systém. Ministerstvo financí hnutí ANO řídí už celou řadu let a mělo na to, aby připravilo systémovou změnu, aby systémově přistoupilo k nejrůznějším výjimkám daňového systému, a neudělali nic. Ať bylo období ekonomického růstu, dobrého počasí, kdy měli vládní většinu, pohodlnou vládní většinu, a nějaká systémová změna v oblasti daní nic.
Kupodivu se podařilo najít nějakou shodu, a dnešním hlasováním jsme to celé pohřbili.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.
Ti, kteří pracují ve službách, ti, kteří mají dneska daleko ztíženější roli, tak nemají nárok na nic. Ano, ten, co vyrábí šroubky nebo vyrábí automobily nebo vyrábí polystyrén, tak si může nadělat věci na sklad a v klidu pustit lidi domů, a v ten okamžik dosáhne na béčko. Na áčko dneska nedosáhne pomalu nikdo. Pokud jste firma, která nebyla zavřená, tak ani nárok na kompenzaci nájemného. Takže to, co tady zaznívá, není pravda.
Prosím, máte slovo.
Děkuji pěkně za slovo. Já bych chtěl senátní vratku podpořit z jednoho prostého důvodu. Jsem bytostně přesvědčen, že více než jakékoli dotace a přímé subvence, které složitě stát přerozděluje směrem k podnikatelům, tak mnohem účinnější, rychlejší a lepší cesta je těmto podnikatelům daně snížit nebo odpustit. Já jsem tu podával pozměňující návrh, který by to rozšiřoval na firmy s 250 zaměstnanci, což je stále definice malého či středního podniku. Ze Senátu se vrací jakási kompromisní varianta, že by tyto sociální odvody byly odpuštěny firmám do 150 zaměstnanců.
Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, která byla omluvena, svoji omluvu ruší a už je přítomna. Nyní v rozpravě vystoupí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tím se tady zaklínáme od samého začátku, že chceme udržet zaměstnanost. A Senát tedy přichází s takovým vylepšením, které k tomu vede, které je myslím velmi kompromisní a velmi vhodně nastavené.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl jenom ještě doplnit jednu věc, která je velice důležitá. Pokud budujete firmu, třeba i 30 let, a dostanete se do problémů, tak jaké vám zbývají možnosti a co ten podnikatel - jakýkoliv - udělá? A máme tři možnosti. To jsou tři možnosti, které každý podnikatel použije v okamžiku, kdy se dostane do problémů. A tady zaznívalo, že nás to bude stát víc peněz. Není to pravda, bude nás to právě stát daleko méně.
Já bych odpověděla.
Otevírám podrobnou rozpravu. Alespoň tak nám to navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo.
Dneska mám nějaké nedostatky, omlouvám se. Přijdu pozdě o dvě minuty, teď se zakecám, tak už se to nestane. V posledních letech došlo k výraznému navýšení cen nemovitých věcí. Strmý růst cen je jedním z důvodů, který vedl ke ztížení dostupnosti bydlení. Za současného stavu, kdy se společnost potýká s pandemií způsobenou šířením koronaviru a musí se vypořádat s dopady tohoto viru na společnost, je nutné na tuto situaci zareagovat. Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dojde ke snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení, které se pro nabyvatele nemovitých věcí rapidně zvyšují růstem cen nemovitých věcí, a tím se také komplikují možnosti získání vlastního bydlení, zejména pro mladé rodiny. Dalším přínosem zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je snížení administrativních nákladů spojených se správou této daně, a to zejména pro daňové poplatníky. K úspoře však dojde i na straně státu, když nebude nutné tisknout formuláře daňového přiznání a investovat do technické podpory správy daně z nabytí nemovitých věcí. To je také určitě důležité. V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí se rovněž navrhuje několik úprav v zákoně o dani z příjmů. Primárním důvodem pro navržené změny v zákoně o dani z příjmů ve spojení se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí je odstranit z daňového systému několik nesourodých prvků, které jsou vzájemně protichůdné. Tento odpočet navíc dlouhodobě podporoval pouze poplatníky, kteří pro pořízení vlastního bydlení využili dluhového financování. Představoval tedy nesystémovou výjimku. Na staré úvěrové vztahy včetně jejich refinancování se tedy použije dosavadní úprava. V zásadě se tak odnímá větší část daňové výhody, kterou mají v tuto chvíli investoři, kteří investují do nemovitých věcí, čímž se na trhu s nemovitými věcmi vytvoří větší prostor pro pořizování vlastního bydlení a přispěje se k omezení spekulativního pořizování nemovitých věcí. Staré nemovité věci tak budou nadále osvobozeny podle stávajících podmínek. Je to vlastně daň, která je výlučně výnosem státního rozpočtu. Daň z nabytí nemovitých věcí je výlučná daň státní, a tedy její zrušení se dotkne pouze státního rozpočtu, to jsem teď řekla.
V prvém čtení byl návrh přikázán rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zpravodajem výboru je pan poslanec Karel Rais. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru, případně o pozměňovacích návrzích.
Přeji dobrý den.
Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy?
Dovolím si pro názornost uvést příklad, jak by mělo být postupováno v případě akceptace senátního návrhu při tomto vylučování. Je to velmi složité. Myslím, že z tohoto už velmi jasně vyplývá. Zaměstnavatel tak bude neustále zpětně přepočítávat vyměřovací základ za březen, který představuje výchozí základnu pro porovnání výše vyměřovacích základů za měsíc červen až srpen. Z uvedeného vyplývá, že změny, které navrhuje Senát, nejsou korektně formulovány, neboť navrhovaná úprava je nejasná a u některých změn nelogická, u přepočteného počtu zaměstnanců je zcela nedostatečná. To bych opravdu ještě jednou zdůraznila. Důsledkem pro nejasnost úpravy mohou být i četné soudní spory. Senátní verze znamená také - opakuji to ještě jednou - zásadní zvýšení dopadů na státní rozpočet. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat a navrhnout proto Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila v původním znění, tedy ve znění, v jakém byl postoupen Senátu.
Děkuji paní ministryni. A prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákonodárci, nastává tady situace, kdy vás prosím, abyste mě dobře vyslechli. Protože tím, že jsme u senátního tisku 272, vašeho tisku 868, přijali pozměňovací návrh ve znění postoupeném Senátem, který doporučil i pan ministr zdravotnictví, vyloučili jsme z veškeré pomoci lékárníky. A jak tady paní ministryně řekla, tak ta hranice, odkdy ten nárok je, nebo není, je na počtu zaměstnanců. Pod tímto návrhem je podepsán Ing. Já vás prosím kvůli lékárníkům, kvůli i té vůli podnikatelských svazů, které by stejně vytvářely tlak na novelizaci toho zákona, abyste ten zákon podpořili tak, jak jej postoupil Senát se svým pozměňovacím návrhem.
Děkuji, pane senátore. Není tomu tak. Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A stejně tak ty firmy, které jsou na hranici 55 zaměstnanců, tak prostě to, že do toho programu se budou moci zapojit, je pro ně nesrovnatelně důležitější, než jestli bude složitější formulář. Hlavní argument proti tomu rozšíření, proti zvýšení těch limitů je, že by to stálo moc peněz. Stále tam zůstává 37 mld. korun v rezervě. Už tenhle princip je sám o sobě nespravedlivý.
Na úvod jen připomenu, že návrh ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost tyto náklady kompenzovat, a zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky, která stanoví způsob výpočtu těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli jinak. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona, to bych chtěl znovu zopakovat, je pro české zdravotnictví vysoce potřebný. V případě segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování zdravotních služeb neprovádí, jelikož nemají stanovené zálohy, je situace problematická v tuto chvíli, neboť u nich pokles produkce se projeví a projevuje prakticky okamžitě. Jedná se zejména o poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Svoji omluvu ruší pan poslanec Běhounek. Už to stihl a je přítomen, jak mi přišel říct. Máte slovo. Tak, děkuji panu senátorovi za velmi krátké úvodní slovo. Nemá zájem o vystoupení. Tak v tom případě otevírám rozpravu a pan poslanec Kaňkovský se hlásí z místa jako první. Máte slovo, prosím.
Asi si pamatujete na poměrně vypjatou diskusi právě týkající se prominutí pojistného na sociální zabezpečení u lékárníků, v podstatě u provozovatelů lékáren, kteří budou mít malý počet zaměstnanců. Licitovali jsme tady vlastně o tom maximálním počtu těch zaměstnanců. Nakonec prošla ta kompromisní varianta do maxima 15 zaměstnanců. Tak to šlo vlastně v tomto návrhu zákona směrem do Senátu. Je potřeba také říci, že skutečně se to v rámci projednávání zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, že to tam v podstatě bylo trošičku navíc, protože my jsme v tu chvíli už neměli jinou možnost, při projednávání toho původního zákona, sněmovní tisk 875, na toto téma nedošlo. Vláda se tím nezabývala a v podstatě se předpokládalo, že se lékárnám bude kompenzovat v rámci právě těch hrazených zdravotních služeb. Já jsem rád, že se toho senátoři chopili a že se pokusili ještě vrátit do hry to maximum těch 25 zaměstnanců. A reálně hrozí, že kdyby potom neprošla ta senátní verze tisku 875, tak se vlastně na lékárníky, na ty malé provozovatele lékáren, úplně vykašleme. A to si myslím, že je špatně.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nemám, co bych přečetl za omluvy, že bych využil volný čas. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.
Paní ministryně, to, co máte v důvodové zprávě, a to, co jste tady na začátku říkala, to je přece ekonomicky absurdní zdůvodnění. Viděla jste někdy nějaký trh, který se rozpohyboval tím, že se zvýšila daň? Víte, paní ministryně, na koho to dopadne? Víte, na koho to dopadne? Těmto lidem vy chcete vytáhnout z kapsy další peníze. Proto další pozměňovací návrh je navýšení o jeden rok, o jedno zdaňovací období.
Budeme pokračovat.
Vážené dámy a pánové, návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitostí již ve Sněmovně leží půl roku, a jsem tedy rád, že si ho konečně vládní koalice osvojila a tuto nemravnou daň zrušíme, jelikož stát daní lidem již jednou zdaněné peníze. Samozřejmě vláda ten náš návrh ovšem modifikovala velmi negativním směrem, jelikož zároveň občanům ruší možnost odečíst si od základu daně úroky z hypoték a stavebního spoření. To si myslím, že je správný návrh, to je ten optimální a férový návrh, který my prosazujeme. Navíc i z postaveného domu pak stát dnes požaduje zaplacení daně z nemovitostí. A když ho prodáte, stát prodej opět zdaní, přestože kupec platí už zdaněnými penězi. Mezinárodní smlouvy často zakazují vzájemné dvojí zdanění mezi státy, občan i živnostník ovšem platí daně fakticky neustále. Víme, že po léta pan premiér Babiš slibuje, že nebude zvyšovat daně. To vždycky říkal, ale teď se podívejme, jak se liší slova a činy pana premiéra. Takže naopak za této vlády se daňové zatížení občanů zvyšuje, a zvyšuje se velice razantně. Stát občany, živnostníky a většinu firem dusí, škrtí a vysává. Lidem už v peněženkách nezbývá dostatek peněz. Zatímco zaměstnanci a živnostníci platí jako mourovatí, tak velké firmy berou dotace. Myslím, že většina lidí ani nechce nějaké dotace. Stačí, když je bude stát méně sdírat, když sníží odvody, a to ne na tři měsíce, ale navždy. Ale hlavní efekt je skutečně v té větší spokojenosti zaměstnanců, protože v konečném důsledku je o jejich peníze obírá stát, a to několikanásobně. Logicky ty peníze jsou jenom jedny, takže ty peníze někde musí být. Buď se rozkrádají, nebo neúčelně vynakládají. A v tom je zakopaný pes!
Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Senát vrátil Poslanecké sněmovně tento návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož obsahem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele. Dovolím si ale shrnout přece jenom protikrizový daňový balíček, který se vrací. Takže vrací se skutečně jenom s tímto návrhem na poskytnutí nenávratného příspěvku. Takže jedná se skutečně jenom o posun časový. Tato úprava jim dává i možnost od této daně osvobozovat. Tím chceme samozřejmě podpořit zejména dopravce, kteří tato vozidla využívají ve svém podnikání. A je tam také novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která umožňuje zakotvit vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie. A tuto pomoc bych rozdělila do dvou bloků.
Nechci jmenovat, ukazovat - opravdu žádám všechny, aby to projednali venku!
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, i já vítám spolu se svými kolegy z SPD zrušení této absurdní daně z nabytí nemovitostí. Zrušení daně bude draze vykoupeno zrušením úroků, které šly odečíst ze základu daně z příjmů. No, znáte to přísloví: Sliby se slibují, blázni se radují.